Více jak půl roku leží ve Sněmovně v podstatě tři návrhy, jsou to návrhy ústavních zákonů. Vím, že jsou to návrhy ústavní, které míří buď do Ústavy, nebo do základní listiny práv a svobod.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, probíráme teď další novelu zákona o vodách a jedním z leitmotivů, který se objevuje v důvodové zprávě, je to, že tato novela má řešit sucho. Bavíme se o zajištění zásobování pitnou vodou. A pokud by vešel do platnosti, tak nejsme úplně přesvědčeni, že by přinesl to, co by přinést měl, to znamená ochranu půdy proti erozi. Další věc, kterou musím zmínit, pokud hovoříme o krajině, jsou lesy. Česká republika je poměrně unikátní v tom, že významnou část, vlastně větší polovinu lesů vlastní stát. Není to tak, jak se říká, že bychom nesouhlasili s každou jednou větou.
Zákon chce toto řešit jen prostřednictvím sankcí pro obce, to jde vždycky každému velmi pěkně, což se jeví jako zcela neefektivní a neakceptovatelné. To může být opravdu velký problém. Obce je vhodné motivovat, nikoli trestat. Podnikatelé, a to ani když produkují komunální odpad, nemají nárok na rozdíl od obcí na jakoukoliv třídicí slevu, s výjimkou malých živnostníků, kteří se mohou zapojit do obecního systému. Zákon tak de facto bezdůvodně zavádí dvě kategorie původců - těch s nárokem a těch bez nároku. a) Termín ukončení skládkování. Evropská unie závazně stanoví rok 2035 jako rok, kdy má být skládkováno maximálně 10 % komunálních odpadů, článek 5 odstavce 5 směrnice o skládkách. Návrh českého zákona však říká rok 2030, tedy o pět let přísnější a dražší nastavení pro české obce a města. Tyto nástroje v důsledku způsobují další navazující zbytečné a výrazné zdražení, kterému budou původci odpadů, zejména obce a města, v dalších letech vystaveni. Zákon je výrazně přísnější než evropské směrnice, a to v parametru výhřevnosti, který už jsem zmiňovala, teď vám to ještě upřesním. Můžete si to samozřejmě přehrát, případně vám můžu předat i ten odkaz. Trochu málo, nemyslíte? Parametr výhřevnosti kritizují i ekologické organizace. V navrhované legislativě rovněž chybí moderní ukotvení role energetického využití odpadů. Evropská unie má sice jako prioritu třídění a recyklaci, ale počítá i s energetickým využitím odpadů, respektive energeticky bohaté frakce upravených odpadů, například v moderních fluidních kotlech. Pro podporu většího využití paliv z odpadů je však třeba v českém prostředí vydání prováděcího předpisů, případně vyhlášky, a vypuštění výhřevnosti z návrhu zákona. Dokud vyhláška není, nemůže se trh s výrobou a zejména s využitím paliv v energetických koncovkách dostatečně rozvinout. Není však zřejmé, proč Ministerstvo životního prostředí v této věci stále nekoná. Na to bych se ráda zeptala pana ministra. Zákon stále dostatečně neřeší otázku rozdílů v centrálních datech za Českou republiku. Je to staťák, jsou to data Ministerstva životního prostředí. Významné rozdíly v některých datech například znemožňují objektivně vyhodnotit ekonomické dopady plánovaného zvyšování skládkových poplatků na původce z komunální i komerční sféry a plánovat potřebné kapacity pro nakládání s odpady. Rozpor mezi Ministerstvem životního prostředí a ČSÚ je bohužel velmi významný. Při takovémto rozporu dat, pane ministře, není objektivně možné vyhodnocení dopadů, ani strategické úvahy k potřebnému doplnění technologií tak, aby zároveň nebyly ohrožovány cíle balíčku oběhového hospodářství. To je však technologie, kterou Evropská unie již nechce podporovat a která může reálně podvazovat možnosti splnění cílů recyklace. Je však známým faktem, že výše skládkovacího poplatku nezajistí navýšení recyklace a prakticky nemá na výši recyklace vůbec žádný vliv.
A nyní tedy otevírám rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, takže se ještě rozhlédnu, jestli se někdo nehlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak obecnou rozpravu opět končím. Není tomu tak. Kolegy jsem již svolal zpět do sálu. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti? V hlasování číslo 150 je přihlášeno 145 poslanců a poslankyň, pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh přikázali hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat. Tím projednávání tohoto tisku v tomto bodu končí. Já končím tento bod a děkuji navrhovateli a zpravodaji. A dostáváme se k bodu číslo 52, který otevírám. Prosím, ujměte se slova. Prosím o klid v sále.
Druhá z upravovaných oblastí je problematika kontroly a správního trestání. Jinými slovy to, co v tom prvním nebude dodrženo, tak tady v té druhé oblasti bude nějakým způsobem sankcionováno. Rovněž se zde řeší úprava tzv. centralizovaného vedení údajů a nahrazuje se komplexní právní úpravou informačního systému digitálních tachografů. Tady zjednodušujeme, nebo změkčujeme ta pravidla. V zásadě je to možnost, které využíváme. Dovoluji si vás tedy tímto požádat o podporu předloženého návrhu zákona.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po velmi podrobné zprávě pana ministra si dovolím být stručná. Dovolím si dále jenom zrekapitulovat čtyři hlavní body týkající se tohoto návrhu zákona. Za prvé, požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a vedení uchovávání záznamů o těchto skutečnostech. Čtvrtým bodem jsou podmínky profesní způsobilosti řidičů vybraných velkých vozidel. Předkládaným návrhem zákona dochází především k zajištění slučitelnosti právního řádu České republiky s právem Evropské unie. Doporučuji, aby se Sněmovna návrhem zabývala a propustila jej do dalšího čtení.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. To znamená, že se to snaží tvářit jako transpozice nějakých evropských předpisů, ale ono tomu tak není. Dokonce bych řekl učebnicový příklad gold-platingu.
A mysleli jsme si, že děláme dost, protože jsme to sucho po té dramatické povodňové zkušenosti považovali za epizodu. Zatímco období komunismu bylo z tohoto hlediska obdobím meliorací, tenkrát se všechno meliorovalo. Ty meliorace už samozřejmě dávno a dávno nefungují, ale přesto je v povědomí tedy tato činnost jako činnost z dnešního pohledu neblahá. Souhlasím s tím, abychom vraceli přírodě její původní tvář, abychom vraceli a zadržovali vodu v krajině. Já se zase vrátím k tomu zákonu, co mě přivedlo tedy vystupovat konkrétně. Já jsem vystupoval v minulém období z různých důvodů, navrhoval jsem různé změny. Předkladatel to zdůvodňuje tím, že se jedná o opatření k řešení možných dopadů sucha. Tomu rozumím, to je v pořádku. To říká tedy RIA k tomu vládnímu nařízení. Provozovatelé těch malých vodních elektráren oprávněně považují svá vodní díla za významnou součást české bezemisní energetické soustavy. Zmínil jsem na začátku svého vystoupení ještě po té úvaze o povodních a o suchu tu vodáckou rekreační plavbu.
Neplatí to, že jednáme od úterka do pátku, že pondělí jsou poslanecké dny. Může se jednat od pondělka do neděle, v kteroukoliv hodinu denní i noční. Dokonce je vyloučeno i to, že nemohou být interpelace. Tohle je smyslem toho návrhu zákona. Nejde o věci, které bychom nemohli rozhodnout, ale jde o to, aby tento Parlament nebo jakýkoliv Parlament po volbách byl vyřazen z rozhodování. A s tím já nemohu zásadně souhlasit! S tím jste se nevypořádali, návrh to neobsahuje a při jednání jste to zamlčeli. Já s takovým návrhem změny Ústavy souhlasit nemohu a také nikdy nebudu.
Dovolte, abych vyjádřil stanovisko poslaneckého klubu SPD k této věci. Uvedený návrh Ústavy, tak jak tady zazněl a tak jak byl popsán, by podle našeho názoru vytvářel podmínky a možnosti, jak zatáhnout Českou republiku do válečného konfliktu, a to je pro nás nepřijatelné. Navíc třeba později se může ukázat, že se jednalo o nějakou provokaci. Takže jenom na závěr - kategorické ne. Poslanecký klub SPD tento návrh, změnu článku 43 Ústavy, nepodpoří. Děkuji za pozornost.
S přednostním právem pan předseda Kalousek do obecné rozpravy.
Vážené dámy, vážení pánové, pan předseda Filip vidí v tomto návrhu zásadní okleštění parlamentní demokracie. Pouze prostě některé kompetence vykonává vláda, některé kompetence vykonává Sněmovna. Vládne nám vláda s podporou Komunistické strany Čech a Moravy. Pak tedy se musí vláda rozhodnout, co je pro ně v danou chvíli silnější. A já si myslím, že schválením tohoto návrhu parlamentní demokracie okleštěna nebude, ale bude naprosto jasné, kdo nese odpovědnost za příslušná rozhodnutí. Tu odpovědnost ponese vláda a ti poslanci, kteří vládu podporují.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, já vnímám skutečnost, že tak jak tady bylo skutečně řečeno popravdě předkladateli předloženého návrhu, se nejedná o návrh nový.
Prosím nového zpravodaje, aby se ujal slova.
Děkuji, pane předsedo. V podstatě navážu na slova předkladatele.
Děkuji za slovo.
Kdo je proti? Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Jana Černochová.
Děkuji, pane předsedo, krásné dopoledne dámy a pánové. Jsem ráda, že můj návrh podpořily desítky z vás napříč politickým spektrem a následně vláda dala návrhu doporučující stanovisko. To jasně dokazuje, že se nejedná o nějaký rozmar či nepromyšlený krok, ale o něco, co bude v důsledku ve prospěch bezpečnosti této země a jejích občanů. Chci vás ubezpečit, že návrh je plně konformní s naším ústavním pořádkem i mezinárodním právem. Nejprve pár slov k historii předmětného článku. V roce 2000 došlo k novele, která reagovala mimo jiné na vstup České republiky do NATO a která předmětný článek výrazně rozšířila ze dvou odstavců na šest. Vymezila postup při vysílání ozbrojených sil České republiky a rozšířila postup pro přijímání cizích sil a jejich průjezdů a přeletů. Předchozí novely, stejně jako ta nyní navrhovaná, jsou důsledkem změn bezpečnostního prostředí a nutnosti na ně reagovat. Co tedy navrhujeme? Především ze čtvrtého odstavce budou vypuštěny podmínky, které omezovaly vládu při vysílání ozbrojených sil na 60 dnů. Nově by tedy vláda mohla vyslat síly do zahraničí dle svého uvážení, nicméně zůstává nadále povinnost informovat Parlament, který může toto rozhodnutí zvrátit. A jaké jsou výhody pro tuto změnu? Podle současné úpravy není možné vyslat vojenské jednotky na záchranu rukojmí zadržovaných v zahraničí bez předchozího souhlasu Parlamentu České republiky. Představitelé České republiky se opakovaně zavázali k naší účasti v silách velmi rychlé reakce. Tyto jednotky musí být schopné vyrazit dle potřeby v řádu desítek hodin, což potřebný schvalovací proces prakticky také neumožňuje. Dosud praxe fungovala obdobně, ale text Ústavy jí bohužel neodpovídá. Jde tedy o sladění Ústavy s praxí, protože skutečně množné číslo tam není, je tam číslo jednotné. Důležitou skutečností je, že kontrolní role Parlamentu, tedy obou našich komor, zůstává zachována, protože jej vláda vždy musí bez zbytečného odkladu informovat a jakákoliv z komor může nadpoloviční většinou všech členů rozhodnutí vlády zrušit.
Velice stručně. Předkládaná novela zajisté přinese urychlení při výstavbě infrastruktury. Za všechno jmenuji jeden příklad a možná taky jednu otázku na předkladatele. Když se ten zákon novelizoval naposledy před dvěma lety, jedním z největších témat byla předběžná držba. Tehdy do zákona byla kromě dopravní infrastruktury, to jest kromě silniční a železniční, navrhována také infrastruktura energetická, samozřejmě pod těmi podmínkami, že by šlo využít této zrychlené metody vyvlastňování. Jenomže, kolegové a kolegyně, energetická infrastruktura už není totéž co infrastruktura dopravní.
V rozpravě vystoupí pan poslanec Zahradník. Paní poslankyně Barbora Kořanová se omlouvá od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Až bude třeba, tak to pak navrhnu na patřičném místě.
Připomínám, že jsme stále v obecné rozpravě.
Děkuji. To odvolání přišlo minutu před ukončením lhůty na podání odvolání a to odvolání způsobilo jenom to, že vlastně to stavební povolení by se zdrželo o řadu dalších měsíců, než by se s tímto odvoláním ten stát vyrovnal, a vůbec to neřešilo meritum věci. A tehdy se podařilo ministerstvu dohodnout s panem Patrikem za Děti Země tehdy, aby to stáhli. Ale oni to udělají při každém tom procesu, což si myslím, že všichni cítíme, že není úplně v pořádku a že by takhle to být nemělo. Ale já si myslím, že na dálnici naopak těch smrtelných nehod je výrazně nejméně. To je potřeba si říct, to je statistika, to si nevymýšlím. Zdraví lidí, víc lidí přežije, když pojedou po dálnici než po těch jedničkách. To je prostě realita, takhle si to řekněme. Já si myslím, že vždycky tady budeme narážet na tyto dva pohledy - na vlastnická práva, ochranu soukromého majetku a na strategické zájmy našeho státu. A většinou to pochopí v okamžiku, kdy ta liniová stavba přijde k ceduli té vesnice a dál vede ta silnice první třídy, kdy zjistí, že takhle to dál nepůjde, a pak rychle mění názor. Já si myslím, že pravda je vždycky někde uprostřed. Je to velký dluh už v minulosti, teď se nám to koncentruje, protože doprava se zahustila jak na silnici, a nejenom na silnici, ale i na železnici. Takže pojďme hledat řešení a neříkejme, že to nejde.
Chápu a respektuji, že asi tady k úplné shodě nedojdeme, že je to o nějakých našich pocitech. Ale ať jsme věcní a konkrétní. A tohle si myslím, že je výrazný posun, kde právě té shody můžeme dosáhnout. A na Ivana Adamce také budu reagovat. Já sám odmítám nějaké bláznivé nápady a jsem připraven tady na tu debatu. A víte proč? Protože to je o psychologii. No právě proto, že letiště je obklopeno - a já budu upřímný - spekulanty s pozemky, firmami s neznámými majiteli, kteří prostě odmítali prodat, a ve chvíli, mám to potvrzeno od ředitele letiště, když tenhle zákon vstoupil do účinnosti a v platnost, tak se nakonec rádi na tom osminásobku dohodli, protože věděli, že zkrátka víc z toho státu nedostanou.
S tím jsme také vstupovali do vlády, že chceme urychlit stavby a chceme také zavést jasná pravidla v této oblasti. Já si myslím, že žádný systém nebude nikdy ideální. Vždycky bude nějaké ale. Je to důležité pro obce, je to důležité pro kraje, pro investory, ale především i pro majitele pozemků. Děkuji za pozornost.
Pan poslanec Jan Birke v obecné rozpravě.
Není to pravý ani levý, ale v tuhletu chvíli je to jeden z možných nástrojů, který dopravní infrastrukturu jednoznačně urychlí. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Na druhou stranu, víte, já nechápu jednu věc. Tady se kritizuje, že stavební úřady na obcích s pověřenou působností nejsou schopny zvládat takovéto složité věci, jako je územní rozhodnutí. Přeložte si to, jak je to dlouhá doba.
V souvislosti s obdobím sucha se navrhovanou novelou zavádí nové pojmy sucha a stavu nedostatku vody, zavádí se povinnost zpracování plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky a pro území kraje. Stanovuje se obsah těchto plánů a způsob jejich projednání. Upravuje se také vyhlášení a ukončení stavu nedostatku vody a zavádí se také sankce za porušení nově navrhovaných povinností. Návrh zákona dále obsahuje novelu zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv, která upravuje podmínky poskytnutí a použití státních hmotných rezerv pro řešení mimořádných událostí v souvislosti s vyhlášením stavu nedostatku vody. Součástí návrhu zákona je také novela zákona o krizovém řízení, která souvisí s potřebou jasného rozdělení kompetencí orgánů pro sucho a krizových orgánů v případě, kdy za stavu nedostatku vody dojde k vyhlášení krizového stavu.
Nyní požádám o vystoupení pana ministra životního prostředí Richarda Brabce.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já jenom navážu na pana ministra zemědělství. Poslední komentář. Takže děkuji za pozornost a těším se určitě s panem ministrem Tomanem na zajímavou debatu.
Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Karel Tureček.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže nás čeká celkem hluboká diskuse. Samozřejmě, jak už to se zákonem o vodách chodí, tak vždycky zaznívají různé návrhy řešení.
Hezký dobrý den, vážení a milí kolegové, dámy a pánové. To je alarmující. Myslím, že průtok vody v potocích a v tocích svědčí o stavu podzemních vod. Já na nikoho neukazuji prstem, nikoho neviním, není to politický projev, je to pouze prosba, abychom se zamysleli, co s tím můžeme dělat. Podívejme se, co jsme za poslední generace udělali.
Věřím, že toto bude jedno z výjimečných velmi konsenzuálních projednávání. Ostatně již proběhla debata vlastně na podvýboru ústavně-právního výboru, na podvýboru zabývajícím se justicí a soudní samosprávou, kde to bylo věcně projednáno. To bylo také nesmírně potřeba, protože jinak by vlastně tito většinou živnostníci byli de facto v permanentní pohotovosti. Naopak co je třeba - aby dobře fungovala součinnost státní správy, orgánů veřejné moci, když zadávají tlumočnický či překladatelský úkon, tam zase došlo k nějakému zpřesnění, aby opravdu tlumočníci dostali dostatek informací pro svoji řádnou přípravu.
To je podle mě špatný přístup. Díky.
Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 663 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Návrh usnesení byl schválen. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného poslance.